Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je bez stanoviska.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Tímto jsme ukončili projednávání tohoto bodu, tohoto zákona. Pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá dnes do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Je to Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého prosím, aby se ujal slova. A poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby se ztišila. Já rozumím tomu, že je tady dobrá povznesená nálada díky tomu, že se podařilo schválit dva důležité zákony. Já vám děkuji za to, že respektujeme jeden druhého a v jednacím sále budeme mít klid. Prosím, pane ministře, máte slovo.
To je vládní návrh. To je problém pro nás v SPD. My to takhle nechceme. Proto my chceme, aby už se hlasovalo konečně o tom návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku, to my prosazujeme. My chceme hlasovat. My chceme jít dál. A vy se tady pořád už několik dní hádáte, vzájemně, nějaké jedny strany s jinými stranami. Tak zvýšíme už konečně ten rodičovský příspěvek všem maminkám do čtyř let? A taky jsme klidně pro to, abychom hlasovali o tom vládním návrhu, kde vy zvyšujete daně.
A nyní prosím pana předsedu Kalouska s přednostním právem, pokud možno k věci.
Odpusťte prosím, ale musím zareagovat na osočení nebo vystoupení vůči mé osobě jak pana místopředsedy Filipa, tak paní poslankyně Valachové. Pan místopředseda Filip si posteskl, že by se ze mě zbláznil, neboť nic v jednacím řádu nepředpokládá diskusi před závěrečným hlasováním. Nic podle něj v jednacím řádu nepředpokládá, že vystoupí předsedové klubů se stanovisky svých klubů, že se to jenom tady zvykově respektuje. No to už pravda není. A mám na vás otázku, pane místopředsedo Filipe, vy jste tu déle než já, jste právník, zda byste mi řekl, jestli jednací řád nějakým způsobem omezuje délku vystoupení, jestli jednací řád nedovoluje sdělovat stanovisko poslaneckého klubu třeba déle než pět minut. Proč omezujete něco, co je zákonem povoleno? Když tak ten zákon změňte, ale neútočte na něj proto, že podle něj postupuji. To si myslím, že není úplně fér. Paní poslankyně Valachová říkala: no kdo jiný přece než my, když jsme to celé prosadili a vymysleli a předložili, tak kdo jiný než my by měl mít zájem na schválení rodičovského příspěvku? A proč to nechcete hlasovat teď? Je to pořád dokola. Měli jste možnost to hlasovat, máte možnost to hlasovat teď, a vy to pořád nechcete hlasovat, protože říkáte: až bude odhlasován daňový balíček, dřív to pro nás nemá žádný smysl, protože je to provázané.
Děkuji. Prosím.
Vážený pane předsedající, já budu jenom stručně reagovat na vystoupení paní poslankyně Valachové. Vy jste nás v tom svém příspěvku velmi ostře napadla. A já ani nebudu komentovat ty jednotlivé věci a ty výroky, ale všem lidem, kteří se na nás dívají, řeknu jednu jednoduchou věc, nebo dvě. Nám záleží na těch rodičích, které mají malé dítě, ne vám. A teď všichni uvidí, za chvíli, jak bude hlasovat ČSSD, jak bude hlasovat vládní koalice, jak se postaví k tomu našemu návrhu. Musím přerušit 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Nic jiného nemohu udělat a schůzi jsem ukončil a přerušil jsem ji do pátku.
On tam je. Protože vy jste říkal, jak strašně vám záleží, a v tom jsme zajedno, abychom odhlasovali rodičovský příspěvek ještě tento týden. Proč to chcete odsouvat? Jaký k tomu máte důvod? Desetitisíce rodin na ten příspěvek čekají, všichni to chceme podpořit, pojďme to podpořit a nekomplikujte to! Nekomplikujte to, pane poslanče Chvojko, obstrukcemi a konstrukcemi nějakých -
Nestane se vůbec nic. Je to pravda, protože mimořádná schůze měla schválený program a ve 14 hodin jsme přerušili projednávání této schůze v souladu s tím, jak rozhodla Poslanecká sněmovna. Prosím. Vznesl jste? Tak budeme o ní hlasovat. Teď hlasujeme o námitce proti postupu předsedajícího, že předsedající, tedy já, jsem měl umožnit hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Chvojky. To je myslím srozumitelné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Námitka byla přijata. Já ji tedy respektuji a budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Chvojky.
To je prostě fakt. Je to prostě pravda. Ono je to vlastně jedno. Chci tu jenom demonstrovat ten utilitární a účelový výklad jednacího řádu. Je to prostě úplně jedno. Ale je vidět, jak nemáte kapku velkorysosti!
Prosím, máte slovo.
Prosím pěkně, je to stejná situace, jako byla. Já prosím, abychom to vzali v úvahu i teď.
Nemáte pravdu, pane předsedo, a nebudu zneužívat postavení, které nyní mám, ale ohrazuji se jako řídící této schůze proti tomu. Já jsem připustil, přestože jsem mohl trvat na přerušení schůze, tak jsem připustil přihlášky s přednostním právem.
a) zahrnují veškerá rizika, která mají vliv na výši, načasování nebo hodnotu přírůstků a úbytků peněžních prostředků k vypořádání pojistných a zajistných závazků po dobu jejich životnosti. Posouzení se omezí na rizika, která jsou významná pro tu část výpočtu technických rezerv, na kterou se metoda uplatňuje. Aniž je dotčen článek 56 tohoto nařízení, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek před úpravou těchto částek tak, aby zohledňovaly očekávané ztráty v důsledku selhání protistrany, jako rozdíl mezi následujícími odhady: Pojišťovny a zajišťovny vypočítají neupravený čistý nejlepší odhad na základě homogenních rizikových skupin. Žádná z těchto homogenních rizikových skupin nepokrývá více než jednu zajistnou smlouvu nebo zvláštní účelovou jednotku, ledaže tyto zajistné smlouvy nebo zvláštní účelové jednotky zajišťují přenos homogenních rizik. Jsem tím motivován... zněním jak vládního návrhu týkajícího se zdanění technických rezerv pojišťoven, tak pozměňujícím návrhem, který předložila paní poslankyně Kovářová. Pozměňující návrh paní poslankyně Kovářové respektuje tento návrh v oblasti neživotního pojištění, ale odstraňuje tuto regulaci v oblasti životního pojištění. Je zřejmé z mého vystoupení, že podporuji pozměňující návrh paní poslankyně Kovářové jako rozumný kompromis. To je možné pouze ve druhém čtení, pokud tam tento návrh zákona vrátíme. A já vás proto prosím, abyste tento procedurální návrh podpořili. Je samozřejmě alternativní k mému návrhu z druhého čtení, protože tam vzhledem k malé ochotě koalice přijmout některé pozměňující návrhy jsem navrhl zamítnutí tohoto návrhu.
Požádám sněmovnu o klid!
Já to nebudu komplikovat, tady vám dám za pravdu, pane předsedající, s jednacím řádem. Samozřejmě souhlasím s tím, abychom nejprve hlasovali o vrácení do druhého čtení. A dokonce jsme se mohli doslechnout od paní ministryně, že úplně stejným způsobem.
Cílem návrhu zákona je tedy zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, že v rámci správní i dozorčí rady bude zachováno jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, to znamená všech pojištěnců. Zkrátka všichni, kteří odvádějí pojistné do systému dané zdravotní pojišťovny. Ten návrh v zásadě reaguje tedy na tento nález Ústavního soudu a znamená pouze nepatrné dopady do systému veřejného zdravotního pojištění, které budou způsobené mírným navýšením výdajů zdravotních pojišťoven na realizaci voleb do svých orgánů. Částka se odhaduje v řádu stovek tisíc korun na jedny volby a bude hrazena z provozních fondů zdravotních pojišťoven. Návrh také počítá s tím, že ti, kteří budou volit, to znamená, budou mít aktivní volební právo, tak nově se budou moci sdružovat. Jak jsem říkal, být voleni budou moci být všichni. Bez tohoto návrhu by nebylo možné po skončení současných funkčních období plně obsadit správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Abychom této situaci předešli, žádám vás o jeho podporu.
Jako garanční výbor navrhl výbor pro zdravotnictví. Problematika obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven byla v průběhu přípravy diskutována nejen s dotčenými subjekty, ale i v rámci podvýboru Poslanecké sněmovny zabývajícího se zdravotnictvím.
S návrhem vlády nesouhlasí Českomoravská konfederace odborových svazů ani Česká lékařská komora. Podle nich návrh zákona ruší účast odborů nebo zaměstnanců na řízení zdravotních pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správní rady, tak i dozorčí rady chce předat do rukou velkých zaměstnavatelů. Ústavní soud zrušil tu část zákona, která upravovala oprávnění navrhovat kandidáty do správních rad. V navrhovaném modelu může do orgánu pojišťovny kandidovat každý pojištěnec, který doloží podporu alespoň 50 dalších pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Právo volit má dostat velké množství zaměstnavatelů a také OSVČ. Zaměstnanci v tomto modelu možnost volit nezískají. Podle představy zákonodárců je zastupuje jejich zaměstnavatel. Podle zrušené úpravy mohly kandidáty navrhovat odbory a organizace zaměstnavatelů. Aby byl návrh spravedlivý, musel by mít rovné volební právo každý pojištěnec. Ministerstvo vedené hnutím ANO se brání, že zaměstnancům proti dosavadnímu stavu žádná práva prý nebere a že omezení role odborů při nominacích kandidátů vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu. Uvádím to vše proto, abych porovnal fakta s tím, co je principem rozhodnutí Ústavního soudu, a tím je fakt, že o vedení pojišťoven by měli rozhodovat pojištěnci. A jsme u toho, že tu máme stávající elitářský přístup k demokracii, kdy za běžné lidi rozhodují vybrané elity, a je jedno, zda to je Sněmovna, nebo pojišťovna. Proč toto právo nedáme přímo občanům, v tomto případě všem pojištěncům? To je principiálně správné řešení, které přináší v následujícím bodu další tisk a návrh zákona, který dává všem pojištěncům právo přímo volit své zástupce v pojišťovně. A ani tento návrh, ten další, který budeme projednávat, to znamená ten nevládní, nevidím jako dokonalý, ale chápu, že jde jak ve vládním, tak v tom opozičním o umění možného. V návrhu zákona chybí ta největší pojišťovna na trhu - Všeobecná zdravotní pojišťovna. Protože se ústavní stížnost týkala oborových pojišťoven, rozhodoval Ústavní soud o zrušení zákonných ustanovení, která se jich týkala. Všeobecné zdravotní pojišťovny se to zdánlivě netýká, protože má vlastní zákon. Ale je přece zásadní omyl, pokud řekneme, že se jí to netýká. I ji by přece z principu měli vést zástupci pojištěnců. Oni si ji platí. VZP je úspěšná pojišťovna. Já ji považuji za jedničku na trhu, a naopak jsme zastánci posilování té jedné pojišťovny, posilování její role, kdy by měla být nejlépe jedna pojišťovna na trhu, protože zdravotní pojištění není trh. Je to daň a tady je zbytečné, abychom jako za feudalismu daně pachtovali dalším prostředníkům a výběrčím.
Je to proto, že rodičovský příspěvek zcela prokazatelně jako téma, a jeho zvýšení, přinesla sociální demokracie. Je to jeden z důvodů, proč také vznikla tato vláda hnutí ANO a sociální demokracie, která má někdy své výhody, někdy své nevýhody, ale tohle rozhodně výhoda je. Je to výhoda pro mladé rodiny s dětmi. Celou schůzi, nejenom tuto, ale předchozí a předpředchozí si berete do úst sociální demokracii. Útočíte na soudržnost vládní koalice, která je menšinová. Děláte to opakovaně. Opakovaně si berete do úst sociální demokraty, opakovaně vydíráte a tváříte se, že jsme to my, kdo blokuje rodičovský příspěvek, jeho zvýšení. Nic z toho není pravda. Je to lež! Co se týká mimořádné schůze, kterou svolala koalice sociální demokracie a hnutí ANO, je tam snad daňový balíček pouze? Od počátku, a vy to víte, je tam daňový balíček a je tam rodičovský příspěvek. Ta schůze má dva body. Vy blokujete to, aby se na rodičovský příspěvek nedostalo. A teď k tomu, co zmínil předseda sociální demokracie Jan Hamáček vaším prostřednictvím. A také se to týká sociální demokracie. Následovala řada koaličních jednání. My v tuto chvíli máme dohodu se svým koaličním partnerem a také jsme na to zajistili finanční prostředky. Mimo jiné, nikoli pouze, ale mimo jiné skrze daňový balíček. Proto neustále útočíte na to, jakým způsobem projednáváme jako vládní koalice dva zákony. Všichni vědí, celá republika ví, že tam jsou tyto dva body, a vy to blokujete! Ano, pravicová opozice to blokuje. A protože tady na pultíku se před chvílí prostřednictvím předsedajícího ohrazoval Marek Výborný jako šéf KDU-ČSL, nutno přiznat, že je odlišný přístup Občanskodemokratické strany, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů z hlediska přístupu k rodičovskému příspěvku, k jeho zvýšení. To je pravda. Stejně tak Pirátská strana neobstruuje daňový balíček. Mimo jiné jste se sami přiznali, když jste dostali hysterický záchvat z toho, že ministryně práce se opovážila vyjádřit ke všem pozměňovacím návrhům, které padly směrem ke zvýšení rodičovského příspěvku! Obstrukce! Vy jste to řekli pro Ústavní soud a pro stenozáznam! Obstrukce! Ale nemůžete si vybrat v jednom bodu, že to je obstrukce, a v druhém, že ne! Nemůžete si vybírat. Přestaňte, prohlasujme daňový balíček, já vím, že s tím nesouhlasíte, víme proč, je to otázka většiny a menšiny, a schvalme rodičovský příspěvek. Můžeme stihnout obé a můžeme to stihnout dnes.
Děkuji. Těch návrhů moc nepadlo, můžeme je klidně odhlasovat a pokračovat. Ale dovolte mi říct přece jen dvě poznámky. Tolik farizejství, polopravd a lží, co tady člověk slyší, je neuvěřitelných! Porušovala jednací řád, jenom aby prosadila své věci, které měly těžký dopad na občany České republiky! Prosím vás, o čem to mluvíme! Já bych se snad rozbrečel, když slyším Miroslava Kalouska! To je neuvěřitelné! Tady se ještě nestalo, aby se vedla rozprava, která není povolená, neexistuje žádné ustanovení jednacího řádu o rozpravě před závěrečným hlasováním! Žádné ustanovení! Žádná rozprava se nevede. Není v jednacím řádu jediné ustanovení o rozpravě a zatím jsme vždycky respektovali, že poslanecký klub řekne své stanovisko před závěrečným hlasováním. To je úzus, který není popsán, ale je respektován. Protože někdo tady chce obstruovat. Je to nad slunce jasnější a průhlednější než sklo! On to tady totiž Zbyněk Stanjura říká vždycky nahlas. Vláda neumí vládnout, neumí prosadit vlastní návrh zákona. Jak toho pravicová opozice dosáhne? Prosím vás, jestli tohle není obstrukce, tak já říkám - je to obstrukce! Ale aspoň si to přiznejte, že váš cíl je jediný! Protože nevládnete, tak poškodit občany České republiky!
Já tady mám teď nějaké pořadí.
Vážené dámy a pánové, máme půl páté odpoledne. Já to shrnu. Jde principiálně pouze o dvě věci tady dneska celý den. Za prvé, vláda zvyšuje daně. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zvyšuje daně a s tím my v SPD nesouhlasíme, ale neděláme tady žádné obstrukce, holt to musí vyhodnotit voliči ve volbách. A za druhé, vláda odmítá zvýšit rodičovský příspěvek například matkám samoživitelkám ve finanční nouzi. Takže tady jsou dvě fakta.
Pouze pokud dokáže gambler tyto náklady překonat, dostane se znovu skrze racionální jednání ze své závislosti. Z této pozice je rovněž těžší opodstatnit určité regulace a vládní kroky. Jedná se o základní příčiny daného problému. Často za patologickým hráčstvím a za závislostí obecně stojí totiž jiná příčina. Člověk splňující kritéria manické poruchy není zodpovědný za své patologické hraní, neboť hraní samotné je následkem této poruchy. Při výpočtu společenských nákladů musíme být tedy velice opatrní. Může například za problémy s depresemi gamblerství? Nebo může za gamblerství deprese? Ale pojďme si říct, jaké společenské náklady nese závislost hraní na hracích automatech. Fakt je, že výpočet společenských nákladů není jednoduchý. Konkrétní výsledky výpočtu však mají naprosto zásadní dopady na podobu regulace. Pokud není výpočet společenských nákladů podložen hodnověrnými daty a jasnou a přesnou metodou, odhady autorů se pohybují často pouze v hladinách spekulací. Toto tvrzení lze snadno od sebe doložit tím, jak se od sebe jednotlivé odhady liší. Jiná studie uvádí rozpětí 15 až 33 tis. dolarů ročně.